A pan poslanec Koten se ještě přihlásil s faktickou poznámkou. Takže pokud je to třeba, tak prosím.
Je to zde hlavně z toho důvodu, že žádná z našich tajných služeb nemůže uvádět do soudních protokolů své zdroje, protože by je tím ohrozila, a to je jeden z těch důvodů právě, proč to procento těch lidí, kteří absolvují ten soudní přezkum, tak proč tady zůstávají nadále i jako teroristé anebo jako lidé, kteří škodí naší republice. A to je právě ten důvod.
Já děkuji. Vzhledem k tomu, že jsem ještě dostal avizovanou přihlášku do obecné rozpravy, tak vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali čas, který běžně míváme pro dnešní jednání, tak tento bod přeruším v obecné rozpravě. A dnešní schůzi také přeruším, a to do úterý dvou hodin, kdy budeme pokračovat, kde jsou zařazeny body z bloku prvních čtení.
Skutečně je nutné nastavit automatický valorizační mechanismus, který bude fungovat. Víme, že jeden poslanecký návrh toto předkládá. Nepovažujeme to navázání na konkrétní ukazatele za šťastné, ale principiálně jsme naprosto pro. V zákoně by neměly být pevné částky. Řešíme to neustále na výboru pro sociální politiku, nicméně je to další věc, která zásadním způsobem ztěžuje život lidem s postižením. A konečně poslední věc, kterou chci zdůraznit nejvíce, že nám stále chybí skutečně komplexní, regionálně dostupná síť služeb, síť sociálních a sociálně-zdravotních služeb. A to je něco, čím chci závěrem vám všem připomenout, že takovouhle síť služeb může ke konci života potřebovat skutečně každý z nás. My jsme si tím jako rodina prošli. Moji rodiče se starali vlastně sedm let doma o babičku s Alzheimerovou nemocí, která postupně progradovala a na závěr měla tu úplnou závislost. A vlastně to nejhorší nebylo, že ti pečující rodiče měli relativně nízký příspěvek na péči, na kompenzaci platu. Tak to je něco, co třeba dennodenně zažívají nejen ti, kdo pečují, tak jako je ta moje nebo naše osobní zkušenost, o své blízké, u nichž si přejí, aby mohli dožít doma, ale je to taky situace třeba rodin dětí s autismem. My můžeme takto snadno ve Sněmovně udělat to rozhodnutí, že dáme co nejvyšší podporu lidem s nejrůznějším typem hendikepu, se speciálními potřebami, aby si mohli rozhodnout, jak využití svůj příspěvek na péči. Ta těžší část, a sice fungující, celorepublikově, regionálně dostupná a současně finančně zajištěná síť sociálních a sociálně zdravotních služeb, je něco, co je mnohem složitější. Zatím to stojí na obětavosti jednotlivců a my to rozhodně nějakým tahem pera nebo jedním hlasováním nevyřešíme. Pouze kontinuální prací a samozřejmě i velkou systémovou prací Ministerstva práce a sociálních věcí. Takže já věřím, že dnes projdou návrhy na zvýšení příspěvku ve čtvrtém stupni závislosti na 19 200 a že projde návrh pana Sklenáka na vyšší, výraznější zvýšení i ve třetím stupni závislosti a že následně bude zaveden trvalý valorizační mechanismus. Všichni bychom si to zasloužili.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vám zde prezentoval postoj klubu KDU-ČSL k senátní novele zákona o sociálních službách, který jsme zde už diskutovali opakovaně a který řeší prioritně zvýšení příspěvku na péči v tom nejtěžším, tedy čtvrtém stupni příspěvku na péči. Toto jsme předložili jak ve výboru pro sociální politiku, tak následně i zde ve druhém čtení. Diskuse ve výboru pro sociální politiku byla velmi složitá. My jsme diskutovali celou řadu kritérií, bavili jsme se právě i o tom, zda je rozumné navýšení příspěvku na péči pouze pro klienty v domácím prostředí, nicméně tato diskuse nebyla ještě ukončena. Jak už zde zaznělo dneska mnohokrát, Česká republika v dlouhodobém horizontu má dluh vůči osobám, které bojují s nejtěžšími zdravotními hendikepy.
Paní senátorka už je přítomna a zaujala svoje místo u stolku zpravodajů a poprosím ještě zpravodajku garančního výboru, výboru pro sociální politiku, paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby se také připojila ke stolku zpravodajů. Má zájem. Takže prosím, paní senátorko, máte slovo.
Děkuji vám za podporu tohoto návrhu.
Děkuji. Toto navýšení Ministerstvo práce a sociálních věcí jednoznačně podporuje. Upozorňuji v této souvislosti na to, že se jedná o peníze na neformální péči. Je to typ péče, který bude v příštích letech a desetiletích nabývat na důležitosti v souvislosti s demografickým vývojem České republiky. Upozorňuji, že dneska máme pětinu obyvatel starších 65 let, v roce 2030 to bude čtvrtina a v roce 2050 to už bude třetina obyvatelstva. Zároveň v roce 2050 bude každý desátý občan České republiky starší 85 let. Také bych chtěla zdůraznit, že se jedná o péči o osoby, které potřebují péči sedm dní v týdnu 24 hodin denně. A na takovouto intenzitu je 19 200 korun minimální hranice z mé perspektivy. Z tohoto důvodu si dovoluji výslovně podpořit pozměňovací návrh pana poslance Sklenáka. Proto si myslím, že by k navýšení příspěvku na péči ve IV. stupni mělo dojít okamžitě. Ale z rozpočtových důvodů souhlasím s návrhem, že u toho III. stupně by mělo dojít k navýšení od 1. července. Proto je vlastně dobrou zprávou, že tyto finanční prostředky mohou být využity na ty osoby, které je nejvíce potřebují, to znamená na osoby, které nejsou soběstačné, a na osoby, které o ně pečují. Co se týká ostatních pozměňovacích návrhů, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí je nemůže jednoznačně podpořit nebo doporučit. Zastáváme buď neutrální, popřípadě i přímo nesouhlasné stanovisko, a to z důvodů buď věcných, nebo i legislativních. U některých pozměňovacích návrhů chybí například přechodná ustanovení.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dnešní den je pro hendikepované velice významný, protože se bude nějakým způsobem měnit příspěvek na péči. Nebylo hlasování, takže my samozřejmě ještě nevíme, jak to dopadne, ale myslím si, že to je určitě dobrá věc. Bylo by asi zapotřebí poděkovat paní ministryni financí, která s tím nepočítala, ale určitě se jí podaří nějaké finance na tohle zvýšení najít. A to si myslím, že bude velký problém pro lékařskou posudkovou službu, protože spousta lidí si bude chtít ten příspěvek z dvojky na trojku zvýšit. Je to pro hendikepované, mezi které patřím i já, a hrozně moc si toho vážím.
Jako další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Sklenák, kterému tímto dávám slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jen je otázka, v jaké podobě samozřejmě. Jestli se tedy bude zvyšovat příspěvek na péči pouze ve čtvrtém stupni, nebo i ve třetím, v jaké to bude výši a odkdy. To jsou otázky v pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. A všechny ty pozměňovací návrhy se vzájemně vylučují, takže může být schválen pouze jeden.
Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech, přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Pan poslanec Jelínek ruší svoji omluvu a je přítomen. Dnes bychom jednání měli zahájit pevně zařazenými body 144, což jsou změny v orgánech Poslanecké sněmovny, volební bod, a 127, sněmovní tisk 160 - senátní návrh zákona o sociálních službách, třetí čtení. Dále bychom se měli věnovat dalším bodům z bloku třetího čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. Nikoho nevidím, že by se hlásil, budeme tedy pokračovat, tak jak bylo doposud schváleno. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Na lavice vám bylo k tomuto bodu rozdáno usnesení volební komise č. 95 ze dne 5. prosince tohoto roku. Poprosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsou to změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Moc děkuji, pane předsedající, za to utišení. Kolegové mají usnesení na stole, ale poprosím o dvě minuty trpělivosti. My jsme tedy na vaši žádost na volební komisi vyhlásili lhůtu na změny v orgánech Poslanecké sněmovny... A těch návrhů je poměrně dost. Takže nejdříve rezignace. Ještě povím, že všechny rezignace a nominace jsou v rámci onoho pomyslného kvora, které jednotlivé kluby mají v daných orgánech, takže není tam ani jeden konfliktní návrh. Vždy tedy strany nebo kluby vyměňují mezi svými členy. Rezignace: Do výboru pro sociální politiku Květa Matušovská za KSČM. Ze stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO za ANO rezignace Josefa Bělici z pozice člena a Roberta Králíčka z pozice náhradníka. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jan Chvojka, sociální demokracie. To byly rezignace z jednotlivých orgánů. A nyní nominace. Návrhy na obsazení, jak už jsem řekl, jsou spárované proti těm před chvílí uvedeným rezignacím. Výbor pro sociální politiku Marie Pěnčíková, KSČM. Výbor pro životní prostředí Marie Pěnčíková, KSČM, a Jan Chvojka, sociální demokracie. Do kontrolního výboru je návrh Květa Matušovská, KSČM, a Roman Sklenák, sociální demokracie. Stálá komise pro kontrolu činnosti GIBS Petr Venhoda, hnutí ANO. Mandátový a imunitní výbor také Petr Venhoda, hnutí ANO. Zahraniční výbor Monika Červíčková, hnutí ANO. A poslední nominace je do stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy a tam pro záznam na pozici člena nominuje sociální demokracie pana poslance Petra Dolínka. U této volby standardně hlasujeme aklamací, veřejným hlasováním, takže i my jako volební komise navrhujeme nyní provést aklamací hlasování a prosím, pokud budete souhlasit, nejdříve jedním hlasováním rezignace a poté druhým hlasováním nominace.
Já vám děkuji. Ještě jednou poprosím o klid, už začal jednací den, pro ty, kteří to ještě nezaregistrovali. Otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem vystoupit k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím a dále bychom tedy postupovali podle pokynů předsedy volební komise. Já to mám jednodušší v tomto bodě. Tak prosím, pane předsedo, proveďte nás hlasováním.
Takže děkuji.
Budeme hlasovat o navržených rezignacích. Kdo je proti? Prosím, pane předsedo. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Děkuji vám, pane předsedo.
Já chápu, že všichni zvažujeme rozpočtové dopady, které samozřejmě nejsou malé, ale jsem přesvědčen, že těmto lidem bychom měli pomoci. Skoro bych řekl, že jim pomoci musíme. Jen chci avizovat, že tento návrh na změnu procedury budu podávat.
Máte slovo, pane poslanče.
Dobrý den, vážení kolegové, vážený pane předsedající.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, SPD dlouhodobě všestranně a konzistentně podporuje významné zlepšení přístupu státu a veřejné správy k našim zdravotně postiženým spoluobčanům a jejich rodinám. V první řadě se pochopitelně musí jednat o výrazné zvýšení finanční státní sociální podpory a pomoci i z toho důvodu, že nastavení její výše v jednotlivých zákonných kategoriích bylo dlouhá léta prakticky zablokováno anebo oproti jiným sociálním dávkám a transferům stoupalo jen velmi nepatrně. S tím samozřejmě souvisí i další záležitosti v oblasti segmentu sociálních služeb a péče o zdravotně postižené, zvýšení kapacit příslušných zařízení, výrazné zvýšení mezd jejich zaměstnanců, zvýšená pozornost potřebám speciálního školství, reálné umožnění péče o tyto osoby v rámci rodiny. Tomuto ministerstvu je třeba přiznat, že na rozdíl od vlády jako celku svůj původně negativní postoj k této novele postupem času změnilo a prostřednictvím náměstka Třísky ministerstvo uznalo, že je velmi nutné upravit i příspěvek na péči o osoby ve třetím stupni závislosti. Stejným směrem jdou i pozměňovací návrhy pánů poslanců Bauera, Sklenáka a Kaňkovského, přičemž varianta kolegy Bauera předpokládá nejvýraznější navýšení. Tyto návrhy v SPD taktéž jednoznačně podporujeme, nejlépe v podobě předložené poslancem Bauerem, ale každé navýšení v této kategorii je lepší než nic a než je současný stav. Hlavní důvody jsou následující. Současné nastavení je dlouhodobě nízké, neodpovídá růstu cenové hladiny životních nákladů, rozdíl mezi třetím a čtvrtým stupněm závislosti je mnohdy velmi tenký. Vážené kolegyně a kolegové, na tuto problematiku skutečně nelze nahlížet pouze účetním pohledem a prizmatem státního rozpočtu.
Máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážená paní senátorko, k příspěvku na péči už bylo řečeno mnoho. Nicméně my sami jsme podávali prostřednictvím mého kolegy Petra Třešňáka nižší návrh nárůstu zkrátka z toho důvodu, aby prošlo alespoň něco.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na kolegyni, která mluvila přede mnou. Mně to přijde trochu nefér, že ve chvíli, kdy my přistoupíme na kompromis, díky kterému ten náš návrh není tak radikální, tak pak začnete útočit na to, že to není dostatečně systémové a že to vlastně nejde dost daleko, vlastně úplně z druhé strany. Myslím, že se nám to povedlo.
My dnes budeme rozhodovat o tom, co má být přestupkem. Protože ta hranice, kterou navrhovatelé zavádějí, je hranice, od které se bude pokutovat přestupek. A já už jsem tady říkal ve středu a kladl jsem si otázku, jestli normálnost má být přestupkem.
To podle mě normální není, to se omlouvám.
Rozhlédnu se po sále, zdali je nějaký zájem ještě o vystoupení. Není. Nebo se domluvte, to je úplně jedno.
Tak já na závěr ještě znovu požádám o to nevracet do druhého čtení. Protože stejně v tom druhém čtení nepodáme žádný návrh, který už jsme nediskutovali. A nadále ho nikdo nepředložil.
Já budu velice stručný.
Nyní přečtu ještě dvě omluvy, než přistoupíme k hlasování. Návrh byl přijat. Nyní se tedy táži navrhovatele, zdali má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Mám a ten důvod je prozaický. Včera bylo usnesení Studentské komory k projednávání novely zákona o státních svátcích. Studentská komora apeluje na členy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby podpořili přijetí návrhu na přejmenování státního svátku 17. listopadu, který by navrátil do českých kalendářů Mezinárodní den studentstva. Tento jediný den skutečně mezinárodního významu s českými kořeny se připomíná po celém světě. Studentská komora Rady vysokých škol důrazně odmítá označování Mezinárodního dne studentstva za komunistický svátek. Studentská komora Rady vysokých škol chce připomenout a vyzdvihnout původ a význam tohoto dne, který je i nadále zdrojem naší národní identity a hrdosti. Tolik usnesení Studentské komory. Já mám čtyři děti, z nichž tři studují.
To jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky i všechny přihlášky do rozpravy. Já ještě přečtu omluvenku. Jelikož v tuhle chvíli nevidím žádných dalších přihlášek do rozpravy, tak rozpravu končím a mám avizováno, respektive podařilo se mi dovolat, že klub ODS žádal o přestávku 25 minut po ukončení rozpravy, což znamená, že tu bychom vyhlásili teď.
Ano, přesně tak. Dobré ještě dopoledne.
Já bych chtěl slyšet odpověď na otázku proč. Pak by byl asi návrh paní poslankyně Richterové. A to je vlastně všechno. Takže já tomu rozumím.
Mám zde dvě faktické poznámky. Jako první s faktickou poznámkou pan poslanec Kaňkovský.
Dobré dopoledne ještě jednou. Myslím si, že politik má umět uznat pravdu, má umět uznat i omyl. Takže já uznám svůj omyl. Pak jsem také řekl, že je ten, který podle mého názoru má největší šanci na to, aby prošel. Ale politik by měl umět také zkritizovat a teď to udělám s velkou noblesou. Děkuji za pozornost.
Další faktická poznámka - pan poslanec Zaorálek, poté pan poslanec Válek.
Dobré ráno, dámy a pánové. Tak to mě zaujalo, protože jsem do té doby netušil, že tady je někdo, kdo bere ty věci tak vážně. V roce 2006, takže to byla vláda Jiřího Paroubka, která tento nový koncept vlastně zavedla. Ale tento nový přístup, zavedený v roce 2006, byl valorizován až v roce tuším 2015 nebo 2016 za vlády Bohuslava Sobotky. Takže má otázka na poslance Stanjuru je, kde celou tu dobu spal konzervativně sociální přístup Občanské demokratické strany.
Faktická poznámka - pan poslanec Válek.
Děkuju, pane předsedající. Já jsem chtěl k vystoupení prostřednictvím pana předsedajícího kolegy Stanjury velmi poděkovat, že jsme se začali racionálně bavit o variantách, o faktech a o datech. Trochu mě prostřednictvím pana předsedajícího zděsilo vystoupení mého předřečníka, který se od toho vzdálil. A bavíme se o tom, která z těch variant je pro ně nejvýhodnější. A bavíme se o tom, jak zabránit podobným diskusím v budoucnosti. Pojďme se o tom bavit seriózně a racionálně. Já tady toto velmi podporuji.
Nyní tedy bude reagovat pan Stanjura na předchozí řečníky.
Posuneme se v pořadu dál, k bodu Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček.
Tato směrnice nahrazuje dvě starší směrnice, které se věnovaly té stejné problematice. Česká republika disponuje na svých úřadech omezenými kapacitami, a proto není schopna efektivně čelit tomuto nárůstu žádostí. Současně nemá Česká republika přímou možnost ovlivnit, z jaké země a v jakém počtu budou tito pracovníci přicházet. Snahou vlády je tedy usměrňovat a zejména zodpovědně řídit migraci za účelem výkonu ekonomické činnosti, a to v závislosti na očekávaném vývoji ekonomického cyklu, potřebách trhu práce a rovněž v závislosti na zemi původu cizinců. Návrh tedy obsahuje dva nástroje, jak tohoto cíle může vláda dosáhnout. V návaznosti na potřeby trhu práce a České republiky bude moci vláda například stanovit, že na Ukrajině může být v jednom kalendářním roce podáno nejvíce x tisíc žádostí o zaměstnaneckou kartu. Tento koncept je již nyní aplikován v režimu Ukrajina a v projektu Ukrajina. Druhým nástrojem vlády pak bude možnost vydávat v případě nedostatku pracovníků na trhu práce v konkrétních odvětvích mimořádná pracovní víza. Fungování těchto dvou nových nástrojů bylo hlavním předmětem zájmu a debat na všech třech výborech, kterým byl tento návrh přikázán, ač novela obsahuje i další důležité koncepční změny, například v oblasti integrace. Při této příležitosti si dovolím všem třem výborům poděkovat za spolupráci a za jejich podporu vládnímu návrhu jako celku.
Dále byl tisk přikázán zahraničnímu výboru a hospodářskému výboru.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, členové vlády, úvodem nejprve v rychlosti zrekapituluji, oč tedy v návrhu jde, i když v podstatě to podstatné tady řekl už pan navrhovatel. Financování z českého rozpočtu umožní využití těchto center i pro řešení aktuálních problémů v oblasti prevence bezpečnostních rizik. Návrh byl přikázán třem výborům, výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu, výboru zahraničnímu a hospodářskému výboru. Všechny tři výbory se své povinnosti zhostily a přijaly k návrhu usnesení.